Ptám se, kdo je pro. Ani tento návrh nebyl přijat. Ptám se, kdo je pro rozpočtový výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování o zkrácení lhůty na 50 dnů jsme řekli, že je nehlasovatelný návrh. Můžeme hlasovat o návrhu na prodloužení lhůty na 90 dnů. Prodloužení lhůty? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh na vrácení ani zamítnutí, budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.
OKD vykupuje nemovitosti za účelem vypořádání důlních škod a taky jako způsob řešení střetů zájmů. Tento způsob vypořádání důlních škod zákon umožňuje. Třetí otázka. Těžební společnost použila prostředky časově a věcně podle předběžných informací v souladu s platnými právními předpisy a navíc za dozorového výkonu orgánů Státní báňské správy a nezávislého auditora. Závěrem mohu, paní poslankyně, nabídnout iniciaci podrobného prověření tohoto případu u Českého báňského úřadu a podat písemné vysvětlení. To, co nám sdělují manažeři a OKD, není příliš povzbuzující a není úplně zřejmé, jaká bude budoucnost těžby uhlí na Ostravsku.
Prosím, paní poslankyně. Přikročíme k osmé interpelaci. Prosím, pane poslanče.
Vážený pane ministře, v nedávné době byla Poslaneckou sněmovnou přijata novela zákona o poštovních službách. V případě, že nebudete schopen odpovědět z místa, spokojím se i s odpovědí písemnou, ovšem o to více vyčerpávající. A jaké jsou její konkrétní výsledky? Skupina usilovala o obsazení významných pozic předem vytipovanými lidmi a o získání vlivu na hospodaření podniku. Je tedy podle vás vhodné, aby státní podnik zaměstnával, a to ještě značně netransparentně - není totiž známa ani výše Žákovy odměny ani jeho skutečná činnost - na významných pozicích osoby s uvedenými postupy spojované, k tomu s nízkou dávkou zkušeností nutnou pro výkon tohoto vysoce specializovaného postu?
Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra vnitra o odpověď.
Smlouva je chráněna ochranou osobních dat a nelze ji zveřejnit. Samozřejmě na poradě jsem debatoval s panem generálním ředitelem i nad touto personální volbou.
Já se vás chci zeptat na toto. Je jasné, že Turecko je od roku 1952 členem Severoatlantické aliance. Vznikl by obrovský válečný konflikt. K tomu vyzývá váš poradce.
Vážený pane předsedající, vážená paní poslankyně, děkuji. Mluvili jsme o tom, on uznal, že to nebylo šťastné. Každopádně ten statut byl výrazem určité frustrace, kdy Turecko podle jeho názoru, jak mi vysvětloval, se zachovalo nezodpovědně.
Když se dostane v jiné oblasti podřízený do takové situace, že svého nadřízeného, ve vašem případě vysokého ústavního činitele, přivede do velmi trapné, až bych řekla politicky nebezpečné situace, tak vyplísnění z mé strany připadá jako velmi málo. Čili s touto částí vaší odpovědi jsem nespokojena. Myslím si, že na Úřadu vlády takovýhle člověk nemá vůbec co dělat. Ale rozumím tomu, že za něj přejímáte odpovědnost, a to už potom jde všechno za vámi.
Pane předsedající, kolegyně, kolegové, vážená paní poslankyně prostřednictvím pana předsedy, já bych chtěl říct, že to bylo vyjádření na Facebooku, ten článek, který byl na Parlamentních listech, neodpovídal úplně tomu, co potom odpovídalo i té diskusi pod tím. Je potřeba se podívat na další statusy, které tam jsou napsány. V jednom je napsáno, že to byl určitý obraz vyjadřující pocit frustrace z toho, jak ten incident proběhl, s tím, že je to jeho soukromý profil. Z tohoto hlediska se domnívám, že ty důsledky mohou být samozřejmě vyšší, já si to ještě rozmyslím, ale reagoval jsem na to už ráno.
Prosím.
Děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, v příštím roce mají být navýšeny důchody o 40 korun, a to podle vzorce o růst cen a třetinu růstu reálných mezd. Důchodci to vnímají, a oprávněně, jako výsměch. Jsou tím pobouřeni a já jim bohužel musím dát za pravdu. Ale situaci to systémově neřeší. Obdobná situace nenastala poprvé a bohužel, pokud se systémově nezmění zákony, pravděpodobně ani naposled. Také jim je pošleme? Budeme znovu hledat cesty přes jednorázové příspěvky? Proto se ptám, paní ministryně, jste připravena připravit a prosazovat systémové řešení? Pokud ano, tak jak a kdy vládě takový valorizační mechanismus, který zajistí úměrnou a především důstojnou valorizaci, navrhnete?
Nicméně tenkrát jedna z koaličních stran, hnutí ANO, byla proti. Takže stejně jako vy, pro mě těch 40 korun samozřejmě je také naprostý výsměch, proto se to v letošním roce kompenzovalo tím jednorázovým příspěvkem. Ale neprosadilo se to prostě čistě z důvodů rozpočtových.
Vážené dámy, vážení pánové, pan ministr i pan zpravodaj nás informovali, že smlouva je sestavena podle vzorového modelu OECD, což je zajisté v pořádku. Jestli by nám mohl pan ministr odpovědět.
Jistě bude možné odpovědět, když ne tady, tak na výborech. Ale samozřejmě jsme v obecné rozpravě. Ptám se, kdo další do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Má někdo jiný návrh? Kdo je proti? Děkuji vám. Takže bych požádal pana ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zastoupil ministra vnitra.
Dobrý večer, děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, s příslušným potvrzením a pověřením, které všem rád ukazuji, bych vás rád seznámil s předkládanou smlouvou, kdy tato smlouva se Spolkovou republikou Německo je komplexním dokumentem, který má přizpůsobit spolupráci policejních a celních orgánů. Smlouva důsledně odděluje policejní a justiční formy spolupráce. Je členěna na tři části. Třetí část obsahuje společná a závěrečná ustanovení. Vedle standardní spolupráce při předcházení a objasňování trestných činů a při předcházení porušení veřejného pořádku a bezpečnosti se smlouva vztahuje rovněž na objasňování správních deliktů. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.
Navrhuji výbor pro evropské záležitosti.
Požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 69, z přítomných 131 poslance pro 115, proti nikdo. Dalším bodem je bod číslo 138, tím je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu...
Mám žádost asi na pana předsedu klubu sociální demokracie nebo na pana předsedu výboru pro bezpečnost. Na příští středu byl řádně svolán výbor pro bezpečnost. Všichni s tím počítali, je výborový týden. To si děláte legraci. To si fakt děláte legraci.
Pan kolega Hovorka dorazil, ale bohužel už jsem musel ohlásit propadnutí jeho interpelace.
A jestli si myslíte, že dnes ty věci umějí vyšetřit lépe, než je uměli vyšetřit tehdy, tak tedy neumějí. A jestli si myslíte, že dnes chtějí je vyšetřit lépe, než je chtěli vyšetřit tehdy, tak tedy nechtějí. A na tom se, zdá se, ještě nějakou dobu nic nezmění. Jsem zvědav, až tady bude za pár měsíců náš nový zákon o státním zastupitelství, který má nějakým způsobem tu soustavu zjednodušit tak, aby konečně začala směřovat k nějaké kvalitě a byla schopna dělat nějakou práci, tak zda tedy jej budete podporovat.
Děkuji panu poslanci Mackovíkovi. Další faktická poznámka: pan poslanec Zdeněk Ondráček a poté pan poslanec Karel Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobré dopoledne, kolegyně a kolegové. Já bych měl dotaz na pana ministra a je to reakce na to, co tady zaznělo od mých předřečníků. Vy jste tady, pane ministře, řekl, že tam jsou pořád stejní zástupci, častokrát pořád stejní vyšetřovatelé, že se to nevyšetřilo, že se to nevyšetří. Já nejsem z právního prostředí, ale poslouchám to jako občan, jako neprávník. Mám tomu rozumět tak, že kdyby tam byli jiní státní zástupci, že by se ty věci tedy pohnuly jinak? To je ale - kýváte hlavou - to je v tom případě velmi špatné. A musím opět zareagovat na to, co tady řekli předřečníci nebo předřečník: vy jste přece šli do té politiky s něčím jiným, abyste to změnili.
Dobrý den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já také jsem pracoval a myslím, že jsme se dokázali, i pan kolega Štětina, když jsme zkoušeli a pracovali na kauze Opencard, chtěli jsme zkusit i další kauzy tady odhalit. Nikdo. Ukázat, že je bordel na státním zastupitelství, bordel u policie. Ale nezlobte se, myslíte si, že sám zmůže něco proti molochu, který tady existuje několik desítek let? Nezmůže chudák nic! My mu musíme pomoct, my, co tady všichni sedíme. Ale ne kecama s odpuštěním, ale tím, že uděláme něco, aby se to tady změnilo. Zatím jsme neuměli změnit ani jednací řád, jak říkáte vy rádi, ctihodné Sněmovny.
Další faktická poznámka pana poslance Opálky.
To, že vy tady nejste, dvě vládní strany, schopni se dohodnout, kdo tomu bude předsedat, a tři čtvrtě roku, možná už tři čtvrtě roku se tady dohadujete, a proto to tady visí - tak se domluvte mezi sebou. Vy jste koalice a domluvte si, jestli to bude vyšetřovat předseda od vás, anebo ze sociální demokracie. A jestli nejste schopni se domluvit, tak to dejte tomu, kdo to navrhl. A jestli tady bráníte pana ministra, že on je sám - no, sám je na tom ministerstvu. A pokud bychom zvažovali prodloužení promlčecí lhůty, tak je také potřeba, pane ministře, přiznat, že existují nějaké stavěcí doby, stavěcí lhůty. To znamená, pokud vyšetřovat budeme, tak ta promlčecí lhůta se přerušuje.
Budeme hlasovat o návrhu, který jsem podal. Hlasování pořadové číslo 35, které by znamenalo, že by pan ministr měl znovu odpovědět. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat a projednávání interpelace končí.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře zdravotnictví, dovoluji si ve vaší nepřítomnosti přednést následující interpelaci. Dne 12. listopadu letošního roku na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví České republiky prezentovalo Ministerstvo strategii České onkologické společnosti při organizaci onkologické péče v České republice, a to na základě zveřejnění nových aktuálních dat. Mé dotazy jsou následující: Jakými mechanismy a jak rychle se bude Ministerstvo zdravotnictví snažit podpořit oblasti, kde je péče méně dostupná? Z mého pohledu zejména na Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. Děkuji vám za odpověď.
Přednedávnem jsem obdržel informace, které sice nemám ověřené, ale považuji je za tolik zásadní a závažné, že se s vámi o ně podělit musím. V roce 1949 měla přijít katolická církev na území vojenského újezdu Brdy o pozemky v hodnotě stovek milionů korun, a to bez náhrady. Podle mých - a opět nevěřených - informací bylo požádáno o vydání pozemků i ve vojenském újezdu Brdy. Pokud ovšem bude žádost řešena až po 1. lednu 2016, pak církev uspěje, neboť vojenský újezd Brdy byl zrušen a tato ochrana padá. Pane ministře, ptám se: Podala katolická církev žádost o vydání pozemků ve Vojenském újezdu Brdy? A pokud ano, pak o jaké pozemky či nemovitosti se jedná? Dále se chci zeptat, zda, pane ministře, osobně zajistíte, pokud tedy katolická církev si požádala, aby tato žádost byla vyřízena do konce tohoto roku. Protože pokud tak neučiníte, ponesete minimálně politickou odpovědnost za škodu, kterou stát utrpí.
Děkuji panu poslanci Seďovi a poprosím pana ministra zemědělství o odpověď.
Děkuji, vážený pane předsedající. Pokud jde o další výzvy oprávněných osob, které se týkaly přímo území stávajícího vojenského újezdu Brdy, spadají do působnosti Ministerstva obrany. O pozemcích nacházejících se na území vojenského újezdu bylo již rozhodnuto a k vydání nedošlo z důvodu překážky vydání.
Poprosím pana poslance o doplňující otázku.
Chci poděkovat panu ministrovi za upřesnění, kdo podal výzvy a jak s nimi bylo naloženo a rozhodnuto.
Prosím, pane ministře, máte slovo.
Ano, musím teď potvrdit, že nemám žádnou informaci, že by byla podána nějaká výzva, která byla v administraci, týkala se pozemku v rámci Vojenského újezdu Brdy a nebylo o této výzvě rozhodnuto.
Přikročíme k šesté interpelaci.
Vážený pane ministře, chtěl bych vás požádat o prošetření z mého pohledu dvou excesů Policie České republiky, které se udály v minulých dnech. Další excesem byla dle mého názoru tentokrát nečinnost policie, která dne 17. listopadu tohoto roku v odpoledních hodinách doprovázela průvod příznivců prezidenta republiky, kteří se přesouvali z Albertova. Na náměstí Republiky začalo dle očitých svědků několik jedinců v tomto průvodu příznivců prezidenta Zemana provolávat hesla jako Nic než národ a Čistá rasa, bohužel bez jakékoliv reakce přítomných policistů. Důrazně vás žádám, pane ministře, o prošetření rozdílných postupů policistů ve výše zmíněných situacích, kdy za slova
Nemá zájem nikdo o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o usnesení navrženém zahraničním výborem.
Děkuji za slovo. Obdobná dohoda byla podepsána 7. října s Chile a mezitím také již vyslovil souhlas s ratifikací této dohody Senát. Takže děkuji za pozornost.
Děkuji paní ministryni.
Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené, podepsané dne 8. června 2015 v Jeruzalémě. Děkuji za pozornost.
Otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda.
Já to pokládám za naprostý skandál. Já si myslím, že za situace fatálního ohrožení z Blízkého východu zpochybňovat jedinou fungující demokracii, jedinou zemi, která je dnes a denně ohrožována terorismem, je prostě naprostý nesmysl ukazující, jak je Evropská komise odtržena od myšlení normálních lidí.
Děkuji panu poslanci Bendovi. Jestli nikdo takový není, končím rozpravu. Není zájem. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Děkuji paní ministryni i vám, drazí kolegové. Končím dnešní jednací den 36. schůze Sněmovny.
Děkuji za slovo. Pro všechny, co halal porážku zvířat neznají, je třeba zopakovat, že tento způsob spočívá ve vykrvení poraženého zvířete přetětím jeho hrdelních tepen při plném vědomí. Toto je v přímém rozporu s dikcí zmíněného zákona, který nařizuje poražené zvíře nejprve omráčit, a potom teprve je možno jej usmrtit a vykrvit. Rituál probíhá se záměrem co nejdéle zachovat vědomí poráženého zvířete, aby bylo možno při postupné ztrátě krve ještě vyslechnout recitaci islámských svatých veršů. Já ovšem možná k vaší politické smůle bohužel nezapomněl. Proto mi zde ještě jednou jasně, a prosím také písemně, odpovězte, jak jste daleko s realizací vašeho veřejného slibu. Nebo to bylo z vaší strany pouze populistické vyjádření ve smyslu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá?
Děkuji a slovo má pan ministr zemědělství.
Děkuji. K vaší interpelaci musím říct několik faktů.
Děkuji panu ministrovi. Prosím, pane poslanče.
Samozřejmě si na tu vaši odpověď počkám a tentokrát už ji budu sledovat opravdu bedlivěji než naposled. Ale nebudeme se dohadovat o tom, jestli to je výjimka pro židovskou obec, nebo pro muslimskou obec. Tohle není předmětem tohoto. Takže o to mi jde přesně.
Děkuji. Děkuji panu ministrovi a tato interpelace končí. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, která interpeluje pana ministra Daniela Hermana.
Vážený pane ministře, musím se vám k něčemu přiznat. Ve včerejší rozpravě nad návrhem státního rozpočtu jste mi naprosto dokonale zamotal hlavu, a to mnohem víc, než si myslíte. K pozměňovacímu návrhu, který by měl posílit dotační programu na Ministerstvu kultury na obnovu kulturních památek, jste uvedl následující: Samozřejmě že tento pozměňovací návrh obsahuje potřeby, které by jistě obnově našeho památkového fondu výrazně prospěly a pomohly. A jednání s Ministerstvem financí se vyvíjí vždy velmi pozitivně. Já po této stránce oceňuji vstřícnost, se kterou se k této problematice stavíme. To znamená, s tou mírou racionality přistupujme k těm návrhům, které zde zaznívají, ač meritum a zájem, které vyslovují, je jistě dobrý. Ale znovu říkám, nemůžeme se pohybovat v nějakých kategoriích nereálných možností. Já teď nevím, jestli ano, nebo ne, jestli pozměňovací návrh má, nebo nemá vaši podporu, ale spíš se bojím, že vaši podporu nemá. A ujišťuji vás, že se mi kvůli tomu včera velmi špatně usínalo. Abych vysvětlila, proč jste mě tak zaskočil. Na jednání výboru pro školství, mládež, kulturu a tělovýchovu, které se uskutečnilo, jste totiž uvedl, že tento návrh vaši podporu má.